Děkuji za slovo.
Pan kolega Luzar. Pak se hlásí paní ministryně obrany. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte mi zmínit ještě jednu takovou věc. Za mě osobně, možná ne za vás, ale za mě osobně si tito lidé opravdu zaslouží ocenění, protože stav je takový, že bezpečnost českých občanů byla zajištěna.
Prosím o klid. Slovo má předseda vlády České republiky Andrej Babiš.
Já za mě určitě nemám problém konzultovat, telefonovat. Ano, když jsou tam veta, ale proč tam nebyla ta schůzka, Trump, Putin, Erdogan a všichni? Evropa měla o to požádat. Otázka je, když Kissinger volal do Evropy, kdo je Evropa. My jsme to pustili. Ale se zbytkem usnesení určitě nemám problém.
Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou. Jsme stále v podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Já jenom krátkou poznámku.
Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých usneseních, tak jak byla dohoda na té schůzce při nějakém přerušení jednání toho bodu.
Dobře, kolegové, já to zkusím.
Byl zařazen mimořádný bod na toto jednání vůlí většiny Sněmovny.
Říkal jsem, že jsou tady takové čtyři body, na kterých byla poměrně slušná shoda.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje předsedům výboru pro obranu a zahraničního výboru uspořádat společné jednání těchto orgánů k otázce současného vývoje v Sýrii za přítomnosti předsedy vlády, ministra zahraničních věcí, ministryně obrany a jimi přizvaných hostů."
Ještě než o něm budeme hlasovat, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl také přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tak pokud chcete diskutovat, můžeme o tom diskutovat samozřejmě teď a hned, ale je také potřeba si uvědomit, že ta diskuse nemůže být jakýmsi ideologickým plácáním, ale musí to být otázka jasných faktů, která, žel, tady nemáme, protože bychom se museli ptát, proč zablokovaly Spojené státy americké to, aby včas odešli zástupci mezinárodní organizace pro chemické a bojové látky, aby se nemohli dostavit na místo. Jestli o tom chcete diskutovat, prosím, můžeme. Ale promiňte mi, takové řeči, které tady vedl pan kolega Benešík, to se na mě nezlobte, to je jenom ukázka toho, kam se může taková debata svrhnout. Jestli chcete, já jsem na takovou debatu připraven. Nikdo nemá právo vnucovat jinému státu, jaký má mít režim. Nikdo nemůže zneužívat jeho surovinovou základnu. A tady jsme jasně svědky toho, že někdo financuje a také ozbrojenými silami podporuje svržení legitimního režimu. To asi někomu vadilo. Zeptejte se sami sebe, jestli vám to vadí, že někde proběhnou demokratické volby!
Vážené dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko našeho hnutí SPD k útokům na Sýrii. Považujeme útok na Sýrii za porušení mezinárodního práva ze strany USA, Francie a Velké Británie. Naše hnutí SPD odsuzuje v této věci stanovisko ministrů české vlády v demisi. Útok předcházel mezinárodnímu vyšetření údajného použití chemických zbraní. Byl proveden na základě informací islamistů. SPD takovým zdrojům nevěří. Ve svém důsledku se USA, Velká Británie a Francie postavily na stranu islamistické opozice proti mezinárodně uznávané vládě Sýrie. Útok svými důsledky může prohloubit destabilizaci regionů, vyvolat další migrační vlnu a ohrozit mír v Evropě. Podpora útoku ze strany NATO a Evropské unie je v naprostém rozporu s existenčním zájmem České republiky a českého národa. Slepá poslušnost k NATO a vůči Evropské unii může mít v budoucnu nejtěžší následky pro náš stát a národ. SPD považuje za zásadní podpořit dodržování mezinárodního práva, stabilizaci Středního východu, zastavení podpory islamistům, zabránění migrace do Evropy a zastavení zvyšování napětí v Evropě.
To byl prezident, který se bál i vlastního stínu. Vinit ho z toho, že on rozpoutal nějakou válku, mně přijde naprosto směšné. To byl takový Chamberlain americké zahraniční politiky, který vyklízel pozice a právě vytvořil podle mého názoru prostor pro celou řadu velmi komplikovaných situací. Nejsem si vědom toho, že by kdy řekl, že bude podporovat - a to je na jeho obranu - umírněné islamisty. Pokud to řekl, tak já si myslím, že pan předseda Filip to doloží, je to docela možné, já si toho nejsem vědom. On možná řekl, že bude podporovat demokratickou opozici vůči Bašáru Asadovi, a teď je otázka, co se dá klasifikovat pod pojmem umírněná opozice. To je naprostá pravda. Protože v Íránu vládnou radikální islamisti.
Takže konečně se dostaneme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat... Nejprve se tedy vypořádáme s návrhem z grémia, tak jak jsem ho přečetl na začátku. Doufám, že si to ještě pamatujete po diskusi na téma Sýrie. Poprosím vás, abyste se posadili na svých místech, přihlásili se kartou. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro tento návrh.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.
Děkuji za to, jak to tady proběhlo.
Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající. Ta si nejen žádá, aby každý volič měl stejný počet hlasů, ale zároveň aby každý z těchto hlasů měl stejnou váhu. V průběhu projednávání návrhu zákona v Senátu byla ze strany senátorů zřetelně vyslovena dlouhodobá nespokojenost se systémem, podle kterého se volební obvody do Senátu mění každé dva roky. V některých případech tak dochází k tomu, že jsou konkrétnímu senátorovi z volebního obvodu, za který byl zvolen, odňata území, kterým se při výkonu svého mandátu dlouhodobě věnoval. V důsledku přesunu mezi volebními obvody také dochází k situacím, které zasahují do šestiletého volebního cyklu. Výsledkem diskuse na půdě Senátu bylo přijetí usnesení, kterým Senát návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.
A tady si musím odpovědět, že my mnohdy takhle postupujeme. A teď se zkusme vrátit k tomu, před čím my stojíme. Jak je tedy možné, že tři státy se jakoby z této jednoty vytrhnou a začnou si svoji vlastní válku? Kdyby náhodou začal prohrávat - ono to taky nemusí být, že se utrhne z řetězu ten nejsilnější, největší a nejmocnější, ale co když se utrhne z řetězu někdo menší? Podle mnohých tady asi ano. Přece nebudeme zpochybňovat nedílnou suverenitu a nedílný společný postup společenství, které nás má chránit. Možná je to demagogie, ale zkusme si uvědomit, o čem mnohdy hovoříme a jak mnohdy postupujeme. Tady se jasně ukazuje, že cíl světí prostředky. My tady můžeme udělat komisi, můžeme udělat společné jednání výborů. Jestli tam vůbec byly. Já nepochybuji, že tam jsou nějaké chemické zbraně. Ty protokoly existují. Ty obrovské sklady, které tam fyzicky byly, o tom taky nikdo nepochybuje, byly pod dozorem mezinárodních organizací zlikvidovány. A vrátím se jenom k tomu jedinému, co nám v mezinárodním právu zůstává - rezoluce bezpečnosti OSN, Rada bezpečnosti OSN, OSN jako orgán, mezinárodní orgán, který vznikl po doposud největší a nejstrašnější válce, aby zabránil další válce. Možná budeme podceňovat tento orgán pro jeho nečinnost, možná budeme na ten orgán nadávat, že prostě my chceme radikální řešení a on ho momentálně není rychle schopen. Prostě dejme čas mezinárodní politice a hledejme pravdu, nebo se aspoň snažme objektivizovat tu pravdu, ke které se momentálně v tom informačním světě dostáváme. A to je ten největší problém současné doby. Prostě, pane premiére v demisi, nepoužívejte ten Twitter ke sdělování závažných informací. Prostě není nic horšího, než používat jednovětné vzkazy elektronickými médii k řízení světa. Potom se můžeme dočkat něčeho, co bychom tady nikdo nechtěli.
Prosím, pane poslanče.
Česká republika se ocitla v situaci, kdy fakticky neexistuje vlastní bezpečnostní a zahraniční politika. Tady je zbytečné si cokoli nalhávat. Pokud v Bruselu, v Londýně, v Paříži, ve Washingtonu rozhodnou, Česká republika udělá cokoli, byť by to znamenalo její sebezničení. Nedělejme si žádné iluze. Stejně dobře jako fráze od pana Stropnického jsme mohli slyšet v sobotu ráno větu, že začala válka mezi velmocemi a že zřejmě Česká republika a český národ splní svou historickou úlohu v nové válce v Evropě. Já se domnívám, že nikoliv. Řekněme si, kdo je ta demokratická opozice. Nikoliv demokratická opozice zde v parlamentu, jak se nazývá, ale demokratická opozice v Sýrii. V sobotu nám ministr Stropnický oznámil jménem své vlády, že nás kdykoli mohou hodit do pekla světové války a ještě budou chtít, abychom tomu tleskali. Prožíváme éru globalizace a globálních změn hodnot, éru, ve které pojem národ začíná být považován za sprosté slovo. Je to situace pro náš národ velmi nebezpečná, protože přestává být v zájmu těch, kteří chtějí globální svět koncentrované moci, maximalizovaných zisků. Naopak imigrační krize a velká válka jsou přece jednou z cest, jak takového světa globální moci dosáhnout. Naše hnutí požaduje návrat k mezinárodnímu právu. Chceme jasné garance, že Česká republika začne znovu vytvářet vlastní bezpečnostní a zahraniční politiku a začne v těchto oblastech jednat důsledně v zájmu svých občanů. Ještě než skončím, dovolte mi, abych navrhl usnesení, ke kterému se vrátím v podrobné rozpravě.
Budeme tedy déle diskutovat jak ve výborech. Tolik tedy - shrnu jednoduše.
Děkuji zástupci navrhovatele panu poslanci Filipovi a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já tak optimistický nebudu. Nicméně situace na Blízkém východě zůstává i nadále velmi komplikovaná a vzhledem k událostem posledních dnů se nedá očekávat její významné zlepšení. Existují stále vážné obavy o využití jaderného programu nejen k mírovým účelům. Proto si myslím, že nemohu doporučit projednávání tohoto bodu v režimu 90, protože tento bod si vyžaduje odbornou diskuzi ve výborech a tam poslanci musejí zvážit všechna pozitiva a negativa přijatého zákona.
Děkuji za slovo. Technicky je velmi jednoduchý, tam není co přepracovávat. Čeká nás politické rozhodnutí, zda takový zákon podpoříme, nebo ne. V té debatě se nic nového nedozvíme. Jenom připomenu, že v minulém volebním období to tady bylo dvakrát. Bylo to komické. Já myslím, že nejlépe pro tento návrh zákona uděláme, když dneska jeho cestu legislativním procesem ukončíme. Děláme to kvůli sobě. Ten návrh, který dáváme, dáváme v zájmu České republiky, ne v zájmu někoho jiného. Je možné, že to někomu z cizích firem ekonomicky vyhovuje. Ale to není argument pro to, abychom my tento návrh zákona schválili. A teď jedna věta.
Prosím.
Pokud máte jaderné části programu, máte i vedlejší nejaderné. Je to otázka principu, a pokud firmy z kterékoliv země, bylo tady jmenováno Rakousko nebo Spojené království, tam dodávají, tak je to od nich pokrytecké. Já to dělám pro své vlastní děti.
A nyní bych tedy požádal o vystoupení pana předsedu Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, jen velmi stručně, protože vy z vás, kteří jste byli poslanci již v minulém volebním období, si pamatujete poměrně dlouhé a bouřlivé diskuze o vládním návrhu zákona. A jenom si dovolím jednu osobní poznámku pro vás, kteří máte lidsky blízko k panu prezidentovi Zemanovi. On pořádá ve Španělském sále oslavu k 70. výročí existence Státu Izrael, který vznikl za velmi účinné pomoci tehdejšího Československa. Víte, že pan prezident je velký přítel Izraele. Přece ho nechcete dostat do té situace, že by tam svým přátelům měl vysvětlovat, že ta Sněmovna nezamítla tenhle návrh zákona! No to Milošovi nemůžete udělat!
Prosím, máte slovo.
Hezký večer, dámy a pánové. Argumenty zůstávají v platnosti i nyní.
Slyšeli jsme jeden z návrhů usnesení a já v podrobné rozpravě když tak navrhnu jiný. Ano, administrativa Baracka Obamy se soustředila na tzv. Islámský stát a existují na to důkazy. Volby proběhly, pokud byly na celém území, a když nebylo možné celé území ovládat, aspoň na tom zbytkovém území tak, že ta strana Baas, tedy strana arabské obrody, byla vítězem voleb. A jde o to, jestli je naším právem jako České republiky, občanů České republiky, mluvit do toho, koho si zvolí syrští občané za svého představitele. A jestliže je to vládní tajná služba, tak je to tedy vládní záměr vlády Spojených států. Je to tedy nelegitimní záměr z pohledu mezinárodního práva. Přemýšlelo se právě o tom, jak Islámský stát využít jak v Iráku - a doufám, že ta situace v Iráku už je stabilizovaná a že tam v květnu nebo v červnu volby proběhnou. A šlo o to, jaké bude postavení zemí Perského zálivu a Turecka. Já si myslím, možná že to je tím, že jsem nevěřící, že je lepší si ověřovat než slepě věřit. A chtít důkazy a na základě důkazů teprve rozhodovat. Já nemám ani žádný důkaz o tom, že ten boj o území Sýrie se vede právě proto, že na území Sýrie jsou lokalizovány obrovské zásoby ropy, které jsou větší než zásoby Saúdské Arábie v současné době. Já jsem to sice několikrát četl, dokonce v renomovaných časopisech, které o tom něco vědí, ale já žádný důkaz o tom nemám, protože, promiňte mi, jsem ho ani nehledal, kromě toho, že jsem si to přečetl.
Vážené dámy, vážení pánové, jenom opravdu telegraficky. Já do značné míry ten návrh, který tady zazněl, vítám. Bez jakéhokoliv sarkasmu nebo špetky ironie. Ale stejně tak si nemyslím, že mají být ty ambice minimalistické.
Poprosím pana poslance Benešíka s faktickou, který byl dřív.
Já nebudu panu ministrovi říkat, že máme svítit a topit. A ještě jedna věc.
Já také děkuji.
Já tady vítám to, co tady zaznělo z úst paní poslankyně Černochové. Ta otázka, co bude dál v Sýrii, to mi připadá úplně zásadní. V čem bylo selhání toho, co se stalo před rokem? A vy se ptáte, jaké něco mělo následovat? Takže když použijete tedy tu sílu, tak ji máte použít k něčemu. Třeba abyste následně dostali k jednacímu stolu Rusko, Írán, abyste začali jednat třeba v Ženevě. Nebo prostě abyste z toho něco vytěžili. A to, co tady konstatuji, přátelé, že se nestalo vůbec nic. A to čeho se bojím, že se ani teď nestane vůbec nic. Že se použily ty rakety, ale nebude nic následovat. Já se obávám, že ani to zužování problému na chemické zbraně není šťastné. Je to spíš projev našeho zoufalství. Myslíte si někdo z vás, že barelové bomby jsou méně hrozné? Nebo si myslíte, že komory na mučení jsou lepší věc než chemické zbraně? To je pouze zjednodušení věci, abychom se měli čeho chytit v situaci, kdy de facto nemáme strategii. Takže ta realita je, že podstatné je - opakuji to, co řekla paní poslankyně Černochová - proboha, co chceme dál dělat? O tomhle se bavit. A o tom by měla být také české politika do budoucnosti. Měli bychom my prosazovat co dále.